Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Jako další s přednostním právem je přihlášený pan ministr Marian Jurečka. Prosím... svoji přihlášku tedy stahujete, děkuji. Není přihlášený. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ministryní už nejsem dlouho, ale v každém případě děkuji za udělení slova. Připomínal nám, že se nám v minulosti nevyplatilo - a to se týká i třeba poslankyň a poslanců za mojí politickou stranu, hnutí ANO, já dám jeden příklad. Takže v tomto ohledu jsem si jistá, že ty důvody by nás měly vést ke zvláštní obezřetnosti a neměli bychom manifestovat svým hlasováním ve prospěch projednávání této normy ve stavu legislativní nouze, a navíc i s jistou dávkou retroaktivity, o které zde byla také již řeč, protože 1. ledna všechny ty platy, které mají být sníženy, byly zvýšeny, takže opravdu nejde o zmrazení, tak bychom měli být velmi opatrní a ostražití. Tenkrát ta vůle politická nebyla. Takže varuji, byť bych ráda pro tu normu zvedla svoji ruku. A současně tedy vybízím i právníky bez ohledu na to, z jaké oblasti a z jakého politického spektra jsou, aby se před tím hlasováním zamysleli. To už ať si každý podle svého vědomí a svědomí posoudí sám.
Máte několik rozhodnutí Ústavního soudu o tom, že prostě soudcům, pokud není válečný stav nebo není republika v bankrotu, prostě ty platy snížit nemůžete a vy to tady vědomě děláte. A to se mi prostě nelíbí a bude to blamáž, protože žádná přidaná hodnota tím, že máme tři nové ministry, desítky nových úředníků, není, protože jestliže máme ministra pro legislativu a možná, ale není nám to tady schopný říct, kdyby přišel a řekl: já jsem to všem svým kolegům řekl, že to je nesmysl, co předkládáte, ale bohužel jsem byl přehlasován, ale to se nestalo. Takže přidaná hodnota tohoto legislativního návrhu a nového ministra pro legislativu, pokud jde o tento právní předpis, bude minusová.
Pro pořádek opakuji, že projednáváme, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Je důležité, abych zopakoval, v jaké fázi projednávání zákona se nacházíme a aby k tomu směřovala případná diskuse. Eviduji zde přednostní právo, se kterým se přihlásil pan ministr Marian Jurečka, pak zde eviduji dvě řádné přihlášky paní poslankyně Ožanové a pana poslance Nachera. Máte slovo.
Děkuji moc. Já jsem to dal jako příklad proto, abychom tyto věci nechali v gesci a rozhodování Ústavního soudu. Ta situace tady v minulosti nikdy taková nebyla, neměli jsme nikdy v České republice takový nárůst státního dluhu, výdajů státu, a proto to předkládáme ve stavu legislativní nouze. Podotknu, a to zaznělo ve veřejném prostoru, že jsme o tomto politicky rozhodli 29. prosince. Politické rozhodnutí vlády zaznělo 29. prosince.
Eviduji jednu faktickou poznámku od paní poslankyně Válkové a potom následují přednostní práva a řádně přihlášení.
Jenom chci upozornit pana ministra, který tak velice přesvědčivě tady hovořil, na dvě věci. To je také důkaz toho, že naše strana je demokratická, mohla jsem si to dovolit, protože jsem přesvědčila minimálně své kolegy, že to je můj postoj právníka a takhle jsem hlasovala. A za druhé, vy dobře víte, že politické rozhodnutí načasované na určitou dobu nehraje z hlediska retroaktivity legislativní vůbec žádnou roli.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
Proč říkáte, že jste udělali politické rozhodnutí o zamrazení platů politiků 29. prosince? Proto jste to nestihli - tady neříkáte pravdu - proto jste to nestihli od 1. ledna. Tady ležel už po volbách návrh SPD na zamrazení platů politiků od 1. ledna, leželo to tady, bylo to v systému. To je to první politické rozhodnutí, které jste udělali. Takže si tady nevymýšlejte, ze mě hlupáka dělat nemusíte. Takže vy sedíte ve dvou řadách, abyste se vůbec vešli.
Nevidím do ní nikoho přihlášeného, pokud se tedy nikdo nehlásí do rozpravy, a opravdu nikoho nevidím, tak ji končím. A rovnou přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení, o němž budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Já vás poprosím o hlasování. Zahajuji jej nyní a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. A přistoupíme nyní ke stanovení pořadu 6. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Vidím tady přihlášenou faktickou, ale předpokládám, že pan poslanec Štolpa jenom při hlasování... Tyto sněmovní tisky navrhujeme zařadit pevně, a to dnes, tedy v úterý 11. ledna, jako první a druhý bod jednání. V této souvislosti navrhujeme zařadit nový bod Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry, a to do návrhu pořadu 6. schůze jako pevný bod na středu, tedy zítřek 12. ledna, jako první bod od 9 hodin. Je to na vědomí. I tento bod si tedy můžete, prosím, škrtnout. O slovo se už přihlásil pan předseda Tomio Okamura.
SPD odmítá nepřátelské, hloupé a arogantní výroky předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 o tom, že Maďaři mají v nadcházejících parlamentních volbách vyhnat premiéra Orbána. Ministrovi Bekovi vadí, že polský soud rozhodl, že polské zákony jsou nadřazené nad legislativou Evropské unie. Vy zastupujete menšinu občanů České republiky. Je zřejmé, že s touto vládou bude pokračovat naprostá bezvýznamnost české zahraniční politiky, kterou samozřejmě ztělesňuje i nový ministr zahraničí Jan Lipavský, kterého už sami ani voliči Pirátů nechtěli ve Sněmovně, proto propadl ve volbách.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto doprovodné usnesení? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tohoto doprovodného usnesení? Tento návrh byl zamítnut.
A poslední usnesení, za páté: "Poslanecká sněmovna ukládá ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi řešit s generálním ředitelem Úřadu práce rozšíření úředních hodin."
Kdo je proti tomuto návrhu? I tento návrh byl zamítnut. Vidím, že se hlásíte, paní předsedkyně. Chcete slovo ještě předtím, než uzavřu tento bod? Samozřejmě že máte možnost vystoupit.
Automaticky jsem dostávala každé pondělí přesně po regionech informaci o tom, kolik bylo podáno žádostí, kolik bylo vyplaceno, v jaké to je fázi. A už vůbec nerozumím, proč jste zamítli rozšíření úředních hodin. To je snad všechno možné. Jenom aby občané věděli, co vás tak pobavilo a co jste prostě, jak se říká lidově, zatloukli.
Registruji zde ještě přihlášku s přednostním právem pana poslance Michálka.
My jsme nezamítli rozšíření otevíracích hodin. Chápu, že takhle to mohlo fungovat za vaší vlády, že schůzky jednotlivých lidí řešil premiér, ale představa, že stát bude fungovat tak, když to bude řešit jeden člověk, ať už je to předseda vlády, nebo že takto ctěná komora bude řešit takové věci, že bude ministrovi vlády určovat, s kým se má kdy sejít, tak tak opravdu ten stát nespravíme! Myslím si, že členové této vlády jsou svéprávní, a není potřeba, abychom na této úrovni detailu schvalovali rozhodnutí, která navíc nejsou předjednána příslušným výborem.
Děkuji za slovo. Neplatí to pro územní samosprávné celky. Ale protože je toto usnesení platné a účinné, tak kdo jediný může v tuto chvíli rozšířit ty úřední hodiny, je právě generální ředitel Úřadu práce, tak proto to dané usnesení.
Podle schváleného programu přistoupíme k projednávání dalšího bodu Otevírám rozpravu a vidím přihlášeného - pan poslanec Vondráček.
A teď k tomu samotnému zkrácenému řízení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás pokud možno stručně a konstruktivně seznámil, jaké ve mně vyvolalo dilema předložení této normy ve zkráceném řízení za využití stavu legislativní nouze. S dovolením, na úvod bych si chtěl vypomoci citátem z mailu, který mi dneska přišel: "Vláda předložila zákon o zmrazení platů představitelů státu ve stavu legislativní nouze. Je to vládní podfuk na ústavu a pravidla zákonodárného procesu. Členové vlády kašlou na slib dodržovat ústavu a zákony. Je to signál, že jak vláda začíná, tak bude i pokračovat, tedy můžeme očekávat soustavné tunelování ústavy a zákonů v naší zemi ze strany vlády." Konec citátu. Jinými slovy, přestože vláda chce přijmout zákon ve stavu legislativní nouze, je naprosto zřejmé, že nejsou splněny zákonné podmínky pro takovýto postup. Zákonnou podmínkou totiž je mimořádná okolnost způsobující zásadní ohrožení základních práv a svobod občanů nebo bezpečnost státu nebo hrozba značných hospodářských škod. Tento návrh zákona z mého pohledu ale nic z toho nesplňuje. Je snad nějakým způsobem ohroženo základní právo nebo svoboda občanů? Je ohrožena bezpečnost tohoto státu? Ani jedna z možných zákonných podmínek pro zkrácené řízení zde není. Nejedná se ani o mimořádnou a neočekávanou okolnost. A proč asi?
Máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte, abych požádala o zařazení dvou bodů, a to bodů číslo 65 a 66 - je to Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny a bod 66, Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny - a požádala o jejich pevné zařazení na středu 12. ledna na čas 12.30, což je přesně po uplynutí lhůty, kdy to nejdříve je možné. Myslím si, že zítra bude probíhat jednání o důvěře vlády. Takže dovolte, abych o toto požádala. Není to možné dříve, protože lhůta končí zítra ve 12 hodin.
Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já bych si dovolil na základě dohody pěti předsedů poslaneckých klubů koalice SPOLU a koalice Pirátů a STAN navrhnout tuto změnu v programu 6. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny tyto tři tisky byly předloženy ještě vládou předchozí.
Dále je přihlášená paní poslankyně Válková a vidím dalšího přihlášeného.
Myslím, že se to hodí k celkovému programu, protože tady se budeme zabývat touto otázkou. Platů soudců a státních zástupců se navržené zmrazení platové úrovně v tomto návrhu netýká. O tom se jistě povede relativně široká a zajímavá debata, a proto si myslím, že by si zasloužil tento návrh zařadit do bloku prvních čtení. Nenavrhuji zde konkrétní dobu. Děkuji, rozumíte správně, a děkuji za zpřesnění.
Další přihlášený je pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.
Děkuji, paní předsedkyně.
Tím bych toho chtěl využít a požádat vás, kolegové, abyste se přihlásili do podvýboru pro ochranu spotřebitele, protože jsou tam zatím tři, jak mě upozornil předseda hospodářského výboru.
Děkuji panu poslanci za vystoupení i za lekci z finanční gramotnosti. Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Neevidoval jsem návrhy na vrácení ani zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, a jako garanční výbor jsme odhlasovali výbor rozpočtový. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému jinému výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Přistoupíme tedy k hlasování o návrzích, které zazněly v obecné rozpravě. Pan poslanec Nacher navrhl zkrátit lhůtu na projednání návrhu ve výborech o 30 dnů na 30 dnů. Já o tomto návrhu dám nyní hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat a my jsme zkrátili lhůtu projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů na 30 dnů. A protože zazněla dohoda, že po 19. hodině přerušíme naše dnešní jednání, tak ho přerušuji do zítřejších 9 hodin. Přeji vám hezký zbytek večera.
Děkuji mnohokrát.
Také děkuji. Dívám se, zda je ještě někdo přihlášen do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Táži se, zda pánové mají zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Také ne. A nyní bychom měli rozhodnout o tom, jak budeme dále postupovat. Pane zpravodaji, prosím.
Já bych si dovolil tedy požádat, paní předsedající, zda bychom odsouhlasili navrženou proceduru.
A nyní budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje. Návrh byl přijat. Nezazněl návrh na zamítnutí, čili o něm hlasovat nebudeme. Prosím pana zpravodaje Víta Kaňkovského, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Jak už jsem avizoval, navrhl bych proceduru, kdy bychom nejdříve hlasovali pozměňovací návrh paní kolegyně Jany Pastuchové, poté bychom hlasovali mnou přednesený pozměňovací návrh, poté bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku a následně bychom hlasovali doprovodná usnesení. Jako první hlasování navrhuji pozměňovací návrh paní kolegyně Pastuchové.
Je to tak, paní poslankyně?
Byl tam další problém, a to bych byla ráda, aby na to pan ministr nezapomněl, slíbil, že se tím bude zabývat - že tady máme i občany, kteří jsou na provozu energie závislí svým zdravím. Já jsem za to strašně ráda, ale pojďme myslet i na tyto lidi, kteří opravdu jsou závislí na těchto přístrojích.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Igor Hendrych. Připraví se pan poslanec Aleš Juchelka.
Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, trošku navážu na řeč mých některých předřečníků a rozeberu problematiku příspěvku na bydlení možná trošku detailněji. Dneska jsme to probírali, jak bylo řečeno, konstatováno, na výboru pro sociální politiku. Já jsem panu ministrovi položil pár otázek. Zdálo se mi to nějaké divné. Protože když se podíváme na aktuální stav čerpání příspěvku na bydlení v roce 2021, které zveřejnil Úřad práce, tak zjistíme, že bylo vyčerpáno 7 miliard korun do dnešních dní, kdy tady žádná energetická krize nebyla, nebylo třeba nic saturovat, nikomu pomáhat navíc. Jedna čtvrtina oprávněné populace rovná se 7 miliard korun. A ten předpoklad tu skutečně je a už to tady zaznělo. Jaká ta statistika nakonec bude?
Děkuji vám, pane poslanče. Teď tu máme jednu faktickou poznámku, pan poslanec Petr Sadovský. Dobře, rušíte, odmazávám vás tedy. A budeme pokračovat, je přihlášen pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Moc vám děkuji, paní předsedající.
Přesně ten obrat si tady pamatuji, že tady opakovaně padal. A je to správný obrat. Ale teď by bylo dobré, kdybyste to taky dodržovali vy. Pak to vypadá, že není kompetentní. Proto jsem vás chtěl požádat, zdali byste sem šel a jednoduše to řekl v jedné, dvou větách.
Vidím přihlášku do diskuse pana ministra. Máte slovo.
Takže taková je situace.
Já jsem v podstatě chtěla říct to samé, co můj ctěný kolega pan Faltýnek. A že ho vláda přehlasovala, to prostě je holý fakt.
Děkuji. Prosím.
Vy jste přišel s velice, musím říct, odvážným vyjádřením a my ho politicky vnímáme.
Faktická poznámka pana poslance Patrika Nachera. Zagonguji, aby se poslanci a poslankyně dostavili na hlasování. A nyní tedy přednesu návrh usnesení a poté eviduji žádost o vaše opětovné přihlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení? Kdo je proti? Já konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Máme tady faktickou poznámku, do ní je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher. Připraví se s vystoupením pan poslanec Karel Havlíček, řádně přihlášený.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Na druhé straně tam, kde se vám to zase hodí, tak je tam ta kontinuita - teď se bavíme o tom formuláři.
A nyní tu máme ještě další faktickou poznámku. Poprosím pana poslance Havlíčka ještě o strpení a slovo má pan zpravodaj Vít Kaňkovský.
Já jenom krátce zareaguji, vaším prostřednictvím, paní předsedající, na kolegu Kobzu i na kolegu Nachera. Vláda hledala v tuto chvíli rychlé adresné řešení pro tuto situaci, ve které jsme v tuto chvíli, s nějakou predikcí možnosti ještě navýšení té pomoci. Ale teď jsme hledali rychlé adresné řešení.